I nadále tak platí, že poslední tuzemský případ této nákazy byl zaznamenán v roce 2018 u uhynulého prasete divokého. Nadále je však nezbytný monitoring afrického moru prasat u uhynulých a ulovených prasat divokých.
Pokračujeme a je to v pořádku. Tak nyní poprosím pana poslance Jiřího Navrátila, připraví se paní poslankyně Lucie Šafránková v obecné rozpravě.
Všichni si uvědomujeme, že vzhledem k projednávání tohoto zákona v Parlamentu nelze realizovat původně navrhované datum účinnosti 1. července roku 2022, a proto si dovoluji navrhnout tuto účinnost obecněji, tedy po přijetí a vyhlášení. Děkuji moc.
Nyní vystoupí paní poslankyně Lucie Šafránková v obecné rozpravě.
Vládní návrh považujeme za nespravedlivý vůči nezprostředkovaným pěstounům, kteří převzali opuštěné děti do své péče až po tomto datu.
Já vám děkuji, paní poslankyně, a ptám se, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Děkuji. Ptám se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Jako první vystoupí pan poslanec Brázdil a jako další vystoupí pan poslanec Jiří Navrátil. Prosím, pane poslanče. Já vám děkuji, váš návrh jsem si poznamenal. Nyní tedy požádám paní poslankyni Lucii Šafránkovou, aby vystoupila v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, tím pádem podrobnou rozpravu končím. A ptám se, zda pan zpravodaj nebo pan ministr chce vystoupit se závěrečným slovem? Není tomu tak, děkuji. Já zagonguji a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli a mohli hlasovat. Zopakuji návrh, o kterém dám hlasovat. Eviduji žádost na vaše odhlášení. Ptám se, kdo je pro, aby lhůta ve třetím čtení byla zkrácena na 7 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu? Já vám také děkuji. Prosím.
Neříkám, že jsou kontroverzní, ale mohly by znít z mého pohledu i jinak, ale je to samozřejmě i věcí předkladatele. Rozumím i tomu, jak byly v důvodové zprávě některé okomentovány. To je jen taková informace, která by mi stačila. Nejsem tady, že bych chtěl plédovat za doplatky, ale i kdyby se někdy uvažovalo v budoucnu, že to může mít symbolický doplatek nebo jakýkoliv, tak tato možnost je v tuto chvíli zamítnuta. Tady nejde o stanovení maximální ceny, ale pevné. Pevná cena je třeba stanovená u cigaret. Samozřejmě mi můžete oponovat, že to je řešeno v odst. 9, ale to z mého pohledu nestačí.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová.
Takže já dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do doby přítomnosti ministra zdravotnictví.
Já dám o tomto procedurálním návrhu hlasovat. Návrh byl zamítnut. Já se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak, tedy obecnou rozpravu končím. Ano, tak prosím.
Tím jsme projednali všechny návrhy a já tím končím druhé čtení tohoto návrhu. A já otevírám přerušený bod, a tím je
Děkuji vám. Hlavním důvodem vzniku tohoto pozměňovacího návrhu se stala pandemie onemocnění covid-19, která zřetelně ukázala na slabinu současného systému v zajišťování léčivých přípravků významných pro ochranu veřejného zdraví. Slabinou je především to, že současný systém neumožňuje prudce reagovat na nenadálé situace. Navrhovaná změna proto míří na situace, při kterých Česká republika musí zajistit léčivé přípravky pro pacienty na svém území při významných epidemiologických hrozbách. Cílem předkládaného pozměňovacího návrhu je tak umožnit Ministerstvu zdravotnictví ve výjimečných případech - a to bych zdůraznila - zajistit nákup a distribuci léčivých přípravků, a to s předchozím souhlasem vlády jakožto nejvyššího orgánu veřejné moci. Obdobně pak návrh přistupuje k možnosti flexibilně stanovit ceny a úhrady těchto léčivých přípravků významných pro ochranu veřejného zdraví, neboť i v tomto případě není žádná adekvátní možnost k dispozici. Současný systém neumí flexibilně stanovit ceny a úhrady léčivých přípravků významných pro ochranu veřejného zdraví při poskytování ambulantní péče, zajistit nákup a distribuci těchto přípravků, které by jinak za standardních okolností a při nutnosti splnění všech dalších podmínek zákona nemohly být používány v ambulantní péči a vydávány v jednotlivých lékárnách na základě elektronického receptu. Současně pak návrh reaguje v oblasti regulace cen a úhrad i na situace nedostupnosti léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Navrhovaná změna umožní ve zcela výjimečných případech zajistit nákup, dovoz a distribuci léčivých přípravků, které by při nutnosti splnit všechny další podmínky zákona o léčivech nemohly být zajištěny pro potřeby pacientů v České republice. Tato úprava je dále zcela nezbytná pro umožnění rychlého vstupu léčivých přípravků potřebných při závažných epidemiologických hrozbách do systému cen a úhrad při poskytování ambulantní péče. Návrh pro každý takový krok předpokládá pojistku, a to předchozí souhlas vlády jakožto nejvyššího orgánu výkonné moci. Souhlas vlády bude vždy logicky udělen na základě analýzy rizika pro ochranu veřejného zdraví provedené Ministerstvem zdravotnictví, která bude odrážet dostupné poznatky poskytnuté příslušnými subjekty, jako je například Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní zdravotní ústav, Ústav zdravotnických informací a statistiky nebo další odborné společnosti. Na úrovni Evropské unie navíc dochází k významným změnám. Agentura HERA bude pro futuro sehrávat klíčovou roli v podobných společných nákupech, které jsem citovala. Česká republika proto musí mít adekvátní nástroj, kterým na tuto situaci reaguje. Pro vydání mimořádného opatření bude muset být prokázán významný veřejný zájem, jehož nedílnou součástí je i zájem na udržení finanční stability systému zdravotního pojištění a rovněž zajištění dostupnosti hrazených služeb pacientům. Účelem je, aby mimořádným mechanismem byly hrazeny pouze ty léčivé přípravky, u kterých je to nezbytně nutné, a nedocházelo tak k nedůvodnému odčerpávání prostředků ze systému zdravotního pojištění nebo obcházení standardního systému. Opatření tedy bude vždy platit jen po nezbytně nutnou dobu z pohledu ochrany veřejného zdraví. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně.
V současnosti existují dvě místa, kam lékaři zaznamenávají elektronicky provedené očkování. Tato dvoukolejnost není systémová a není správná, lékaři si na ni velmi výrazně stěžují. Když říkám lékaři, tak tím myslím odborné společnosti praktických lékařů pro děti a dorost, praktických lékařů a například vakcinologickou společnost. Vzhledem k technickým možnostem a po diskusi s Ministerstvem zdravotnictví a zástupci očkujících lékařů proto navrhujeme, aby lékaři prováděli záznam jednou, a to do systému ISIN, na který jsou zvyklí a s tímto systémem jsou spokojeni. Jedná se tak o napravení určité nesystémovosti, která byla zavedena v minulém volebním období. Uživatelé budou vkládat data jenom jednou a bude to pro ně jednoduché. Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu neomezíme nikoho při získávání informací, nikoho z těch, kteří ho potřebují, a naopak usnadníme život lékařům.
Děkuji, pane zpravodaji, za závěrečné slovo. A nyní zahajuji podrobnou rozpravu.
Jsem rád, že po těch obstrukcích k pobytu cizinců nebo z toho důvodu zákona o pobytu cizinců se konečně dostáváme k této debatě. Já bych se chtěl přihlásit ke třem pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnil již v obecné rozpravě.
Děkuji.
Děkuji.
Nikdo další se do podrobné rozpravy k tomuto tisku nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Předpokládám, že není. Nezazněly.
Děkuji za slovo. Návrh zákona projednal zemědělský výbor na své 8. schůzi 5. května tohoto roku. Svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Přihlásím se potom v podrobné rozpravě.
Přistoupíme k bodu, který otevírám, protože je pevně zařazen na jedenáctou hodinu a tím je
Děkuji. Takže tolik podstata této části novely tohoto zákona o důchodovém pojištění.
Prosím, máte slovo. Já vám děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji tři přihlášky. Jako první vystoupí pan poslanec Milan Brázdil, jako další se připraví pan poslanec Jiří Navrátil. Prosím, pane poslanče.
A dávám o tomto usnesení hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takové usnesení? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Předložený návrh uvede za navrhovatele ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Cílem návrhu zákona je modernizovat evidenci chmelnic a její vazbu na kontrolní procesy a nově formulovat požadavky na podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence chmelnic. Návrh rovněž pokračuje v adaptaci na příslušné nařízení komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro prověřování chmele a chmelových produktů, především s cílem zakotvit úpravu oblasti týkající se ověřování chmele a chmelových produktů přímo v zákoně, nikoliv jen ve vyhlášce. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Opravdu velké poděkování. Pan kolega Kott tady zmiňoval porážku. A já ještě krátce - pak už se pouze přihlásím v podrobné rozpravě ke svým pozměňovacím návrhům, které podávám. Jeden ten pozměňovací návrh se týká kupírování ocasu ovcí. Možnost kastrovat mláďata u samců bez anestezie v raném věku zůstává zachována, nebrání však tomu, aby se tak, jak se to praktikuje dlouhodobě v mnoha jiných státech Evropy, použilo místní znecitlivění. Je otázka, jestli to rozšířit nebo jestli už to v těch pozměňovacích návrzích, které přichází z Ministerstva zemědělství, je zakomponováno. To je všechno z mé strany. Ještě jednou děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na práci kolem veterinárního zákona.
Děkuji, pane poslanče, a nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Josef Kott.
Já velice v krátkosti na kolegu Petra Bendla. A důležité je tam to, o čem jsem hovořil, že se tato zvířata dostanou pod veterinární kontrolu. Takže jsem rád za to, že ten seminář i s praktickým pohledem tady proběhl a že věci, které asi nebyly úplně zřejmé, se podařilo jak mezi chovateli, tak mezi veterinární správou dát do souladu.
Děkuji, pane poslanče, a nyní je přihlášen řádně pan poslanec Karel Tureček a připraví se paní poslankyně Monika Oborná.
Já v podrobné rozpravě odkazuji na sněmovní dokument 849, o kterém pak dám následně hlasovat, kde jsou uvedena jednotlivá jména.
Ano. Děkuji. Jestli dobře rozumím, tak se hlásí ještě do podrobné rozpravy pan poslanec Kobza.
Děkuji, pane předsedající. Chci se přihlásit ke svému návrhu na udělení
Ano. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu. A přejdeme k hlasování po jednotlivých jménech, jestli s tím je všeobecný souhlas.
Nejprve tedy budeme hlasovat o udělení nebo propůjčení Vzhledem k tomu, že jednotlivé životopisy byly součástí tohoto tisku, se chci zeptat, zda je možné, že bych pouze přečetl jméno, o kterém bychom dali hlasovat, a nějak výrazně bych ho nezdůvodňoval. Jestli tento způsob nikdo nerozporujete, budu pouze číst jména a následně budeme dávat hlasovat.
Ano, souhlasíme.
Nejprve tedy budeme hlasovat o udělení nebo propůjčení
Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Dalším je Ctirad Mašín, in memoriam.
Pardon, hlásí se pan poslanec Juchelka.
Děkuji moc, já jenom mám technickou.
Jinak s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Stržínek?
Zpochybňuji hlasování.
Zpochybňujete hlasování, takže máme tu procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Ano, je tu žádost o odhlášení nejprve, takže vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Prosím kolegy, aby se zdrželi projevů, které nepatří do Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Za rok 2021 byly zjištěny pouze dva pozitivní případy u prasat divokých, ale jednalo se o zvířata dovezená z Polska. V návaznosti na to bych chtěla vyzdvihnout nezbytnosti nákazového fondu, který má jako náplň podporu vybraných činností zaměřených na ozdravení chovu hospodářských zvířat a opatření a kompenzace za újmy vzniklé chovatelům a zpracovatelům v souvislosti s nákazami v chovech prasat a drůbeže.
Děkuji, paní poslankyně. A ještě než dám slovo panu poslanci Kučerovi, přečtu omluvy. A nyní vystoupí pan poslanec Michal Kučera.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Zmínil bych dvě věci, které považuji za velmi důležité, respektive tři.
Děkuji, pane předsedající. Díky eradikačním programům se podařilo vymýtit choroby, které jinak v Evropě ještě jsou. Monitoring je skutečně nastaven. Například u ptačí chřipky tomu se dá zabránit jen velmi obtížně, protože ty nákazy přicházejí od volně žijících ptáků. Je to tak, že každý pokus musí být schválen. Máme tady ústřední komisi na ochranu zvířat. To znamená, u těch psů konkrétně je to tetování, to označení tam je. To, že by došlo k nějakým excesům, je velmi málo pravděpodobné. Státní veterinární vzor je prováděn. To znamená, i u těch zvířat, u kterých se jednalo, to znamená, proč by neměla být čipována zvířata, která jsou třeba v zařízeních Ministerstva vnitra nebo obrany, dává smysl. Ona označována jsou, jenom nebudou čipována, protože by tam zase musel chodit soukromý veterinární lékař, což je v zásadě vyloučeno.
A ptám se, zda pan navrhovatel nebo pan zpravodaj v této chvíli, chcete závěrečná slova? Není tomu tak.
Děkuji za slovo. Je to pozměňovací návrh, který reaguje na současnou situaci na pracovním trhu a vychází z obecného nedostatku úředních veterinárních lékařů.
Pane poslanče, já vás přeruším a poprosím kolegy, aby se ztišili. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Ano, pan poslanec Kott. Tak, pane poslanče.
Já se omlouvám, ale těch pozměňováků na dnešek bylo vícero.
Děkuju pěkně. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím.
Já je tady vůbec nevidím, ale věřím, že třeba vystoupí s faktickými poznámkami. Takovýmto způsobem tady probíhala tato diskuse. Opravdu jsem zvědavý, co tomu bude říkat Úřad pro ochranu osobních údajů.
Eviduji tři faktické poznámky. Nejprve vystoupí pan poslanec Michal Kučera, potom pan poslanec Tom Philipp, potom pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý den, dámy a pánové.
Já vám děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Tom Philipp, připraví se Marek Výborný.
V tuhle chvíli jsou tady dva systémy, do kterých mají lékaři zadávat očkování. Jeden systém tady funguje dva roky, je to systém nazývaný obecně ISIN a souvisí s takzvanou Tečkou, tak jak znáte. To znamená, to není něco, co by z terénu nebylo podporováno.